Protože ta směrnice řeší to, že z Evropské unie tady budou chráněni pracovníci Evropské unie. A nikdo nedokázal odpovědět na to, jestli se na ně tato antidiskriminační směrnice vztahuje, nebo ne. A v souvislosti s tímto samozřejmě jsou tady určité konsekvence, na které chci jenom upozornit. Tady pan kolega přede mnou mluvil o zbrojním průmyslu. Mým zájmem je obnova domácího obranného průmyslu. A opět na to nemám žádný komentář a vysvětlení.
My jsme se k nim jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako předkladatel, několikrát poměrně obšírně vyjadřovali. Mohu to dokumentovat také na našich písemných vyjádřeních, naposledy z poměrně rozsáhlého písemného vyjádření našeho ministerstva ze srpna letošního roku. Přestože mám pocit, že na všechny výtky nebo výhrady, které zde zazněly, jsme odpověděli poměrně vyčerpávajícím způsobem, budu reagovat na některé otázky, které v diskuzi zazněly ať již včera od pana poslance Luzara, nebo dnes. Pokud jde o oblast, která se týká zeměpisných označení a výhrady o údajném malém počtu tzv. zeměpisných označení pro výrobky z České republiky v CETA. Bylo zde zmíněno, že nebudou chráněny například pohořelický kapr, český kmín a některé další produkty. Při každém vyjednávání, a netýká se to pouze dohody CETA, ale i dalších, je tento seznam položek posuzován individuálně s ohledem na teritorium druhé strany a v České republice je tato problematika vždy konzultována s těmi, jichž se tato problematika týká a mají o takovou ochranu zájem. Konečný seznam chráněných označení je výsledkem vyjednávání obou smluvních stran a v případě CETA, a to už zde také bylo zmíněno, se za Českou republiku podařilo prosadit dvě zeměpisná označení, a to české pivo a žatecký chmel. To se však prosadit nepodařilo. S ohledem na nízký ekonomický význam a nezájem o export do Kanady nepožadovali ostatní držitelé těchto ochranných zeměpisných označení ochranu právě těchto označení. Zeměpisné označení je dodatečný nástroj ochrany vyplývající ze zvláštního charakteru zboží právě díky jeho zeměpisnému původu. Kanada tento nástroj ve svém právním řádu neměla a nyní díky právě připravené dohodě Pokud jde o spory, které vede Budvar, připomínám, že se jedná o spory o ochrannou známku, nikoliv o zeměpisné značení. Proto situace nemá na jeho postavení v Kanadě žádný vliv. Pokud jde o další oblast, která zde byla zmíněna jak včera, tak dnes, to se týká otázky možnosti omezit nebo rozšířit zakázky strategického významu o tzv. offsety. Nejedná se tedy o nic nového. Pokud je zakázka nad určitý objem, nesmí zadavatel zacházet se zahraničními účastníky jinak - míněno hůře - než s těmi domácími. Princip nediskriminace je jedním ze základních právních principů, který je obsažen nejen v dohodě CETA, ale i v evropské a národní legislativě. CETA se vztahuje na subjekty, které jsou výslovně určeny, a na dodávky zboží a služeb, pokud nejsou výslovně vyloučeny. CETA se tedy například nevztahuje na dodávky zboží s přesahem na národní bezpečnost. Pokud jde o panem poslancem Luzarem zmiňovanou otázku vyjednávání dohody s Japonskem, a proč zde není zahrnut systém investičního soudu. Chtěl bych panu poslanci sdělit vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, že Japonsko prozatím souhlasilo pouze s klasickým rozhodčím soudem, například i v rámci tzv. transpacifického partnerství. Nicméně evropský návrh investičního soudu, který byl Japonsku předložen, Japonsko analyzuje a posuzuje a uvidíme, jaké bude jeho konečné stanovisko. Takže není pravdou tvrzení, že by Evropská unie neusilovala o to vložit tento nový nástroj i do dalších připravovaných dohod, například s Japonskem. Pokud jde o systém řešení sporů mezi investorem a státem. Systém investičního soudu je součástí nového přístupu Evropské unie k investiční ochraně, který mimo jiné výslovně zakotvuje právo státu na regulaci vlastního právního prostředí. Navíc, a to bych zde chtěl zmínit, i u systému investičního soudu, tak jak jej Evropská unie navrhuje a na který se může investor obrátit, pokud má pocit, že mu národní soudy neposkytnou standardy ochrany zaručené v dohodě, má stát další možnosti obrany, například namítat šikanózní žaloby investorů nebo snahy investorů o neopodstatněné získání přístupu k tomuto mechanismu. Pokud jde o oblast, která se týká výhrad k oblasti služeb. Zazněly zde dotazy a zaznělo to zejména ve vystoupení pana poslance Luzara včera, proč není Česká republika uvedena u některých výjimek, když ostatní státy takové výjimky mají. Chtěl bych říct, že jednotlivé členské státy mají možnost vedle společných výjimek Evropské unie individuálně uplatnit dodatečně specifické výhrady na základě svých vlastních zájmů a platné národní legislativy.
Materiál uvede opět pan ministr Martin Stropnický. Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, ještě prosím o chviličku pozornosti. Jednotky ozbrojených sil ČR se v tomto období zúčastnily 36 vojenských cvičení v zahraničí a 22 cvičení s ozbrojenými silami cizích států na území České republiky. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 8 mil. korun. Rakouska ve výcvikovém zařízení Kamenná chaloupka. Detailní přehled cvičení za období červenec až prosinec 2016 je uveden v příloze předkládaného materiálu. Děkuji za pozornost úplně všem.
Já vám děkuji, pane ministře. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a usnesení bylo schváleno. Já vám děkuji a končím tento bod. Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, předmětem tohoto materiálu je společné vojenské cvičení výsadkových jednotek Armády České republiky a Spojených států amerických na území České republiky pod názvem Saber Junction. Toto cvičení bylo organizováno na základě potřeby společného výcviku výsadkových jednotek. Cílem této spolupráce je rozvoj schopností navýšení interoperability obou výsadkových jednotek pro jejich možné společné nasazení v mezinárodních operacích. Žádám vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste tento materiál vzali na vědomí, a děkuji vám za vaši pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není.
Ta příležitost je právě pro české firmy a pro české občany, protože jim se otevírá naprosto obrovský trh, který je trhem pro inovace, trhem pro přidanou hodnotu, trhem, který je pro naše firmy velmi inspirativní. Ale abychom se tady bavili o tom, že čeští občané se obávají z toho, že sem přijdou kanadské firmy, tak to mi připadá opravdu velmi směšné.
Člověk se snaží používat selský rozum, vychází z toho, co si přečte, a já jsem čekal, že mi někdo z těch ministrů na ty otázky odpoví. Ale přece nemohu říkat, že o školství, a hlasujeme tady všichni, budou rozhodovat jenom učitelé. To tady může sedět vždycky jenom třetina Sněmovny, když se o něčem bude jednat, a ostatní půjdou na párky.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, když člověk poslouchá některé ty příspěvky, a já jsem viděl, jak se tady pan ministr Pilný chytá za hlavu, že to jsou dokonce příspěvky od jeho vlastních kolegů nebo od kolegů z jeho politického hnutí, tak opravdu zůstává rozum stát, co všechno dokáže někdo taky na mikrofon říci. Nedá mi, abych si neodpustil rýpnutí do pana kolegy Plzáka. Bude líp. Vy to takto říkáte.
Děkuji.
Děkuji za slovo. A nikdo nepředpokládal, že to bude. Dneska tady máme tuto smlouvu a já se obávám, že nikdo z nás není vůbec schopen odhadnout dopady těchto smluv, pokud nejsou pořádně vysvětleny a rozdiskutovány i z těchto pozic. Podívejte se, jak je chráněn schengenský prostor. Dneska jsem řešil ochranu Hradu. Netvrdím, že to s tím souvisí, ale jsou tyto věci pořádně rozdiskutovány? Někam spěcháme?
Když se vrátím úplně na začátek, nebo ne, dovolím si reagovat na věci, které tady zazněly. Nevím, jestli kolegové znají plán Evropské unie na přísun pracovních sil z třetích zemí. Kanada je třetí země, vážený pane kolego, to není členský stát Evropské unie. Evropa v roce 2000 přijala plán, že do roku 2030 by měl narůst počet migrantů z třetích zemí, teď mluvím o legálních migrantech z třetích zemí, výběrovým způsobem až o 20 milionů. Ten plán existuje, má své pořadové číslo a funguje v materiálech Evropské unie. A že je vyčlení. Samozřejmě ty prostředky míří hlavně do jazykového vzdělávání, míří do pracovního vzdělávání, do zdravotnictví pro tyto osoby, o které Evropa předpokládá, že obohatí svůj vnitřní pracovní trh. Když už tu jsou, tak to vyřešíme tady těmito penězi. To se samozřejmě Německa netýká. To je problém. A odbočil jsem. Ale mě opravdu iritoval ten smích, který se odehrával zprava, protože o tom vůbec nic neví, ale pouze, že to není momentálně aktuální téma a že u toho migranta není javorový list na triku, tak tvrdit, že to je směšný argument, to je chybné. Omlouvám se, odbočil jsem, ale nedalo mi to, abych se u toho nezastavil. Hodně tady zaznívaly argumenty, že tady nic konkrétního nezaznělo. V prvním čtení tohoto zákona jsem čistě používal studii dopadů uzavření komplexní dohody. Je to oficiální materiál umístěný v našich datových službách, který máme jako podklad k tomuto materiálu. Tato analýza je docela podrobná, upozorňuji, není ani pozitivní, ani negativní, je objektivní. A hodně hovoří o tom, jak tuto smlouvu chápat, když se na ni dívají odborníci, tedy ne laici, ne lékaři, ne učitelé, ale odborníci, kteří dostali za úkol, aby ji zhodnotili. A už z této smlouvy vyplývají docela závažné věci, upozorňují na ně.
Jedna Lisabonská smlouva už přece stačila, která výrazným způsobem změnila to, jak dopadne hlasování v Evropském parlamentu a jak je ovlivněna a výrazně zhoršena pozice České republiky. Nemohu zde neříct svůj názor, že si myslím, že by bylo lepší se k takové materii vrátit případně jako samostatná Česká republika. Myslím si, že potom obsah té smlouvy bude daleko jiný, výhodnější pro Českou republiku, pokud tedy dojde ke shodě. Varování, která tady zazněla v dlouhé, obsáhlé diskusi, byla poměrně vážná.
Nyní s řádnou přihláškou do rozpravy paní poslankyně Hana Aulická.
Děkuji za slovo.
Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.
A mysleme hlavně na české firmy, na náš trh. Častokrát se ukázalo, že všechna unáhlená a rychlá rozhodnutí pod tlakem, musíme to přijmout, budeme poslední, už máme zkušenosti s tím, co se takto odehrálo. A pokud odmítáte to, co jsem říkal v předchozím příspěvku, tak počkejme s tímto schválením, nechme si vysvětlit uvážlivě tyto věci, a teprve potom zavažme Českou republiku k něčemu, z čehož se už těžko bude vystupovat.
Česká republika se v rámci Evropské unie řadí mezi státy s otevřenou obchodní politikou a vzhledem k charakteru naší ekonomiky, kdy jsme velmi závislí na zahraničním obchodu, považujeme nadměrná vlastní ochranářská omezení za nežádoucí. Výjimky, které jsou uvedeny v listině závazků České republiky, odrážejí existující legislativní omezení, ale také ponechávají prostor pro přijetí možných budoucích dodatečných omezení v oblastech, které považujeme za citlivé, ať už jde například o oblast zdravotních nebo sociálních služeb. Znamená to pouze to, že taková pravidla musí uplatňovat vůči všem stejně a nikoho nediskriminovat. Byla zde zmíněna také otázka českých předpisů v oblasti potravinářství. Chtěl bych říci, že přijetím dohody CETA nikterak neměníme české předpisy, ani ty, které se týkají ochrany veřejného zdraví našich občanů. Chtěl bych zdůraznit, že obchod v potravinářství s Kanadou je v případě České republiky velmi nízký a naopak naším očekáváním od přijetí dohody CETA je to, že je to příležitost pro české potravinářské firmy dodávat své zboží a své produkty na kanadský trh. Navíc Evropská unie chrání svůj trh úplným vyloučením 61 položek z liberalizace, které tvoří například drůbež, drůbeží maso nebo zmiňovaná vejce. Zcela odmítám argumentaci, která zde zazněla, pokud jde o oblast regulace. Žádné standardy se přijetím CETA nesnižují a jejich vytváření je naším suverénním právem, které smlouva CETA zaručuje a nijak neomezuje. Závěrem mi, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte říci toto. Chtěl bych říci a zdůraznit, že tato dohoda podpoří náš export, otevírá nám, našim firmám, cestu k veřejným zakázkám jak na federální, tak na provinční a municipální úrovni v Kanadě, a to vše je v souladu s dlouhodobými prioritami exportní politiky České republiky. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen o tom, že výsledek vyjednávání je pro Českou republiku dobrý, a proto bychom ratifikaci CETA měli dnes podpořit.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo.
Oba zpravodajové informovali Sněmovnu o výsledcích projednávání. Já potom samozřejmě budu informovat o proceduře.
Nejprve bych poprosil pana poslance Luzara, který nám zde přednesl svůj návrh na vrácení k dopracování. Po konzultaci s legislativou je třeba upravit ten návrh tak, aby odpovídal speciální úpravě pro jednání o mezinárodních smlouvách. Prosím, pane poslanče.
Hlasovali bychom: "Sněmovna odročuje projednávání do doby doplnění interpretativního nástroje a dalších doplňků."
Já vám děkuji. Tak, jak tento návrh zazněl, je hlasovatelný. S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Já bych jenom rád podotkl, že podle mého názoru se jedná o úplně jiný návrh než návrh na vrácení k dopracování, a protože nezazněl v rozpravě, tak je nehlasovatelný. Myslím, že nejrychlejší bude to odhlasovat. Jenom chci ohlásit, že se domnívám, že takhle se to nedá dělat.
V případě, že nevznášíte námitku k tomuto postupu, tak budeme postupovat tak, jak jsem navrhoval. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Končím tento bod. Nyní mi dovolte přednést několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Běhounek z pracovních důvodů od 14.30 do konce pracovního dne.
Včera jsem hovořil o konkrétních výhradách, které zaznívaly při projednávání tohoto materiálu ve státech Evropy, a jak se tyto státy Evropy potažmo s nimi vyrovnaly v rámci svých připomínek a dodatků. Jak se s tím vyrovnala Česká republika? Neříkám teď, jestli dobře, nebo špatně. Upozorňuji na to, že prostě tyto státy v této vynikající obchodní příležitosti pro Evropu spatřovaly ohrožení svých vlastních národních zájmů, a proto si tam daly podmínky. Že si tady tyto podmínky dávají a tvrdě je vyžadují. Je to možná otázka k diskusi, já jsem u toho projednávání nebyl. Ale každopádně při tom projednávání mě napadla jedna věc. Proč mezinárodní smlouva, která je opravdu o byznysu, vzbudí takové emoce? Vždyť jsme tady v Parlamentu měli desítky smluv. Dvoustranných smluv, vícestranných smluv. Vás nikdy nezaujalo, proč to vlastně vzbuzuje v lidech tyto emoce? Jestli toto je jako konspirační teorie, která tady zaznívá, a někdo se jí řídí... Tak to také tak činit nebudu. Proto také děkuji Ministerstvu průmyslu a obchodu za ten dopis, nevím, jestli jste ho všichni dostali, kde ty analýzy a nějaké výtky, které jsem uplatňoval, se snažilo odpovědět. To je novum. Absolutní novum. Ale není to pravda. S tím Japonskem to prostě už neudělala. Tady už vycouvali z těch návrhů. Čili zůstává to dneska, pokud budeme brát TTIP jako mrtvou, pouze a jedině v CETA. Evropa dala zpátečku. Ale toto, ta CETA, už je v běhu. Dát teď zpátečku je trošku problém. Tak dle mého názoru byrokrati v Bruselu se trošku modlí za to, aby z toho náhodou něco nevzniklo negativního, co by je mohlo i silně poškodit. Ale věřím, že to, co chci teď říci, vám pomůže možná pochopit jejich myšlení, když to tvořili. Problém ovšem je, že to, co dodatečně budeme moci, půjde do té komise. A touto smlouvou dávají Bruselu obrovskou moc rozhodovat, co kterému členskému státu v rámci jeho ochrany přísluší a co ne. Mimo jiné, to jmenování je docela zajímavé. Ale to je řekněme právní záležitost, kteří budou rozhodovat. To je paradox. Já jsem si furt myslel, že prostě když už je nějaký nezávislý rozhodce, tak rozhoduje podle svého vědomí a svědomí. A soud potom s konečnou platností, ať již národní, nebo mezinárodní, stvrdí to rozhodnutí. A takhle by to mělo fungovat. To je největší problém, který vzbuzuje ty největší emoce. Že se národní státy zbavují jediné možnosti, jak ovlivňovat ekonomiku, hospodářství v těch nadnárodních záležitostech. V budoucnu to nějak je řešeno, tady budou oni rozhodovat.
Má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova? Není ani ze strany navrhovatele, ani zpravodaje. Já tedy nechám hlasovat o navrženém usnesení. Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Usnesení bylo schváleno a já končím tento bod. Otevírám bod číslo Předložený materiál uvede - kdo jiný? - pan ministr obrany Martin Stropnický.
Předkládám materiál, který byl nazván - čili nebudu to opakovat. Co obsahuje ten materiál? Obsahuje přehled plánovaných vojenských cvičení se zahraničními partnery v tomto roce, je to 113 cvičení ozbrojených sil ČR mimo území a 70 cvičení ozbrojených sil jiných států v České republice. Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2017 je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její obraně v součinnosti se spojenci. Předpokládané náklady na zabezpečení účasti Armády České republiky na těchto mezinárodních cvičeních jsou cca 133 milionů korun. Dovoluji si tedy požádat, abyste tento materiál, kolegyně a kolegové, vzali na vědomí.
Já vám děkuji, pane ministře. Případná závěrečná slova? Není zájem.